Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 44. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Pozvánka vám byla rozeslána v pátek 1. dubna. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili pana poslance Jiřího Dolejše a pana poslance Václava Klučku. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, abychom určili pana poslance Jiřího Dolejše a pana poslance Václava Klučku. A nyní bychom přistoupili ke stanovení pořadu 44. schůze. Grémium se shodlo na následujících návrzích. Bod 222, což je Letecký poradní tým Ministerstva obrany v Irácké republice, bychom dali na čtvrtek jako první bod po písemných interpelacích. Nyní tedy prosím všechny z vás, kteří se hlásíte k pořadu schůze s tím, že nejprve tedy přednostní právo pana předsedy Černocha a po něm se připraví pan poslanec Klán.
Rozhodla se, že v útocích na suverenity jednotlivých členských zemí skončí s drobečkovou politikou, ale že si násilím urve z naší suverenity obrovský kus. Minulý týden byl Evropskou komisí představen návrh, který odebírá jednotlivým evropským zemím právo rozhodovat o udělení azylu. Toto výsostné a nezpochybnitelné právo každého suverénního státu má být ukradeno. O azylu má nově rozhodovat Evropská kancelář pro podporu azylu. Ano, Evropská kancelář pro podporu azylu. To, že má cpát imigranty do Evropy za každou cenu, má již ve svém názvu. Stala by se odkladištěm pro nechtěné a nebezpečné islámské imigranty. Obyčejný evropský úředník by tak diktoval českému národu, s kým a jak má žít. My tento návrh zcela odmítáme a chceme - Chceme, aby se k této naprosto klíčové otázce vyjádřili občané v referendu. Proto navrhujeme projednat přednostně bod 115, sněmovní tisk 621, zákon o referendu k migračním kvótám EU, které chceme projednat dnes jako první bod.
Prosím pana poslance Klána, připraví se pan poslanec Okamura.
Je to z důvodu nedoprojednání výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj, který bude zasedat zítra, a je nutné si ještě vydiskutovat některé pozměňovací návrhy a zejména postavení obcí v Národním parku Šumava.
Děkuji. Prosím pana poslance Okamuru, po něm vystoupí pan poslanec Fiala.
Děkuji za slovo. Hezké odpoledne, dámy a pánové.
Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Proto přece je legislativní proces nastaven na první, druhé a třetí čtení, kdy ještě mezi prvním a druhým a mezi druhým a třetím jednají výbory. A právě tento okamžik je prostor, aby každý poslanec mohl podat svůj pozměňovací návrh. A já toho využívám. A vyčítat mně, proč tedy vládní návrh neobsahoval to, co navrhuji, je pro mě tedy poněkud nesmyslné. A stejně tak nechápu, kde berete tu domněnku, že tento návrh předkládám z donucení. Tenhle návrh předkládám svým jménem, ale v podstatě je to návrh celého klubu sociální demokracie.
Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Stanjura, po něm paní poslankyně Adamová.
Doufám, že mi taky zatleskáte. Tak je poměrně nevěrohodné, že když se to týká vás, tak se dovoláváte práv podle jednacího řádu, a když se to týká opozičních poslanců, tak vám vůbec nevadí, dokonce aktivně to domlouváte, aktivně hlasujete pro. Rozumím dobře postoji vašeho klubu. Tak si to musíme říct. Nebo že šest je lépe než pět? Mne to skutečně zajímá. Proč jste ty návrhy neuplatnili na výboru? Pak nás možná přesvědčíte, že budeme hlasovat s vámi ve třetím čtení.
Děkuji za slovo. O tom tady vůbec není řeč. Ono víte co? Ale ta číslovka má dopad v mnoha miliardách korun do státního rozpočtu. A stalo se tak.
Takže to je asi ten důvod, na který se ptal pan poslanec Stanjura, proč je tady ten pozměňovací návrh. Když se podíváme na predikci roku 2020, tak zase o jeden rok je to o 420 lidí navíc a o dva roky o 820 lidí navíc.
Proto je navrhováno, aby oslava státních svátků, jejichž připomínka je pevně spojená s určitým místem, byla v určený den vyhrazena právě pro důstojné připomenutí historických událostí na konkrétním místě. Toto omezení se bude týkat pouze úzce vymezených lokalit a státních svátků, které jsou s určitou lokalitou neodlučně spojeny. Nebude se tedy jednat o zásadní zásah do svobody shromažďování. V tomto duchu je navrhován následující výčet státních svátků a s nimi spojených lokalit, ve kterých bude možno konat shromáždění pouze za účelem oslavy a připomínky daného státního svátku. V podrobné rozpravě se pak přihlásím ke konkrétnímu pozměňovacímu návrhu.
Děkuji panu kolegovi Plíškovi a nyní pan poslanec Stanislav Grospič. Pardon, pan kolega Kalousek s přednostním právem. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji. V podstatě tím jenom chce legislativou doplnit praxi, které jsme byli svědky. To znamená, hodilo by se navrhnout do tohoto zákona, že shromáždění se povolí pouze tam, kde to nevadí prezidentu republiky. Já to sice nenavrhnu, ale ti, kteří hájí to, co se stalo, by to udělat měli. Alespoň by se pak postupovalo podle zákona.
Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Budeme pokračovat v projednávání bodů. Řádně přihlášený do obecné rozpravy je pan poslanec Grospič.
Možná přinášel v určitých momentech výkladové problémy, ale víceméně fungoval bez problémů. Ano, je pravda, že v některých případech do toho zasáhla i soustava soudní, včetně Ústavního soudu, ale nepřineslo to vážné problémy z hlediska jeho působení. Ty problémy - a nemůžu se ubránit - přišly zejména v minulém roce v souvislosti se 17. listopadem a s problematikou, která se odehrávala ponejvíce v hlavním městě Praze. Z tohoto pohledu, pokud by mělo docházet k omezení shromažďovacího práva, říkám upřímně, byl by to velký problém, který by se vytvářel, s možností podpory tohoto zákona i ze strany Komunistické strany Čech a Moravy. Děkuji za pozornost.
V tom případě zahajuji podrobnou rozpravu, do které eviduji dvě přihlášky. První je pan poslanec Lank a druhý pan poslanec Plíšek.
Ještě jednou hezké odpoledne.
Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Plíšek.
Děkuji za pozornost.
Není tomu tak. V tom případě končím podrobnou rozpravu a táži se pana navrhovatele nebo pana zpravodaje o závěrečné slovo. Otevírám další bod a tím je Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr vnitra Milan Chovanec. Máte slovo.
Jedná se například o přestupky proti veřejnému pořádku, majetku nebo občanskému soužití.
Krátký komentář k jednotlivým změnám. Jsou tedy, jak bylo řečeno, již tři. Tím se doplňuje legislativní mezera v případě dosažení dospělosti dítěte, které má z důvodu kombinovaného postižení omezenou způsobilost vykonávat právní úkony. V tomto případě za něj i po dosažení dospělosti rozhodují rodiče nebo jemu přidělený opatrovník. Třetí námitkou byla legisvakanční lhůta. Ta se navrhuje tímto pozměňovacím návrhem stanovit v běžném trvání 15 dnů podle zákona o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv. Ještě k legislativnímu procesu v Senátu. Na závěr mi dovolte, vážené dámy poslankyně, páni poslanci, zdůraznit, že nebylo mojí snahou ani snahou Senátu zdržovat účinnost této důležité novely. Určitě nám všem záleží na tom, abychom pomohli rychleji získat zdravotně postiženým pomůcky, které k tomu, aby jejich žití bylo snadnější, potřebují.
Pokud se nikdo nehlásí, tak prosím pana poslance Bendu.
Jdu pochválit Senát. Senát se v tuto chvíli opravdu projevil jako ta konzervativní, rozumná a moudrá instituce, která říká "nový občanský zákoník neměňte, pokud to není nezbytně nutné", a vrací nám to s tím, abychom do nového občanského zákoníku nesahali.
Děkuji, pane poslanče. Nikdo se nehlásí, v tom případě rozpravu končím. Budeme tedy hlasovat. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Všechny vás odhlásím. Zahajuji hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu?
Děkuju vám a přeji vám hezký zbytek dne.
Budeme pokračovat bodem číslo Prosím paní ministryni práce a sociálních věcí Michaelu Marksovou, aby z pověření vlády tento návrh uvedla. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
První čtení proběhlo 20. ledna a výbor, jak už zde bylo řečeno, přijal usnesení po projednání 4. února.
Poslední měsíce potvrzují jeho naléhavost. Poslední kroky Evropské komise spojené s návrhy na převzetí řízení migrační politiky v jednotlivých zemích znamenají, že spadly kulisy pro naivní eurofily. Evropská komise s námi jedná jako s protektorátním územím. Jasně se potvrzuje, že nehledí na naši suverenitu. Není třeba být prorokem. Situace se bude dál zhoršovat. Jsme teprve na začátku teroru islámských bojovníků, jsme teprve na začátku jejich svatého vraždění, které čeká Evropu. Bohužel nejsou u konce ani bláznivé multikulturní plány na vytvoření evropského superstátu. A k tomu všemu byly ještě nyní odsouhlaseny návrhy Evropské komise na bezvízový styk pro Ukrajince a Turky. Kombinace politiky těchto bláznů v čele Evropské komise a šíření islámu v Evropě bude znamenat zásadní ohrožení bezpečnosti našich občanů a prosperity České republiky. Islamizace je realita a bude probíhat stále agresivněji. Teror ve Francii a Belgii je jen začátek. Vytvoření multikulturní Evropy přílivem islámských imigrantů je plán, který skončí v krvi evropských národů. Máme ještě čas. Záleží na vás, vážené kolegyně a kolegové. Pokud nejste jen loutky, tak musíte vidět realitu. Co potřebujete k probuzení? Nestačí vám nové návrhy na úřad Evropské unie v Praze, který k nám bude stěhovat tisíce islámských imigrantů mimo pravomoc vlády a Parlamentu této země? Nestačí vám hrozící vraždění či znásilňování našich občanů na ulicích našich měst? Toho všeho se dočkáte, když budete pasivně čekat, co nám paní Merkelová dovolí. Máme velkou odpovědnost a lidé se nás jednou zeptají, jak jsme s ní naložili. Opakuji, ještě je nyní čas jednat. Ale času nezbývá již mnoho. Nejde o žádnou anarchii, jelikož vše proběhne na základě platných smluv. Jak víte, i po vystoupení České republiky z Evropské unie mohou být smluvně zajištěny pro občany České republiky čtyři základní svobody, tedy volný pohyb osob, volný pohyb zboží, volný pohyb služeb a volný pohyb kapitálu. A souběžně s vystoupením provedeme zásadní kroky k zastavení nelegální migrace na naše území, kroky k posílení obrany naší země a bezpečí našich občanů a staneme se opět suverénním státem. Vážené kolegyně a kolegové, naši občané očekávají, že budeme jednat v jejich zájmu. Děkuji a doufám, že návrh našeho hnutí SPD podpoříte.
Dalším vystupujícím bude pan poslanec Fiala, po něm znovu pan poslanec Okamura s dalším návrhem.
Chci opakovat tento návrh našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie na zásadní změnu v koncepci obrany České republiky. V krátké době se v Belgii krvavě potvrdila oprávněnost našeho návrhu. Naše hnutí navrhuje zavedení povinného vojenského výcviku pro občany České republiky. Podle námi zpracované koncepce by se povinnost vztahovala na zdravotně způsobilé muže s možností dobrovolného výcviku v případě žen. Za vhodnou dobu považujeme osm týdnů intenzivní přípravy a následně několik dvoutýdenních cvičení do věku 40 let. Jde o podobný model, jaký už dnes používá Švýcarsko. Umožnil by doplnit profesionální jádro armády o připravené zálohy, které budou při obraně České republiky nezbytné. Stávající armáda nemá sil ani na blokování hranic a je pouze nákladným kapesním expedičním sborem. Pro obranu země nemá kapacitu a není na ni připravená ani výzbrojí. Nemáme mobilizační zásoby a chováme se tak, jako bychom s obranou naší země už vlastně nikdy vůbec nepočítali. Kolegyně a kolegové, pokud vám nestačila Francie a Belgie, tak věřte, že přijdou další útoky. Dojde k prohloubení destabilizace v řadě evropských zemí s vysokým procentem imigrantů a islámského obyvatelstva a dojde k zásadnímu zhoršení bezpečnostní situace v okolí Evropy. Česká republika se musí na tento vývoj připravit. Nemůžeme čekat a jsme povinni jednat.
Děkuji.
Rád bych, aby Sněmovna v rámci projednávání tohoto bodu ve svém usnesení zavázala Ministerstvo spravedlnosti ke zpracování objektivní analýzy islámu. Pokud by to naši státní zástupci s právem mysleli vážně, museli by zakázat distribuci Koránu stejně tak, jako není povoleno veřejně šířit obsah Mein Kampfu. Tento paragraf zakazuje hanobení národa nebo skupiny osob pro jejich vyznání. Na několika místech označuje například Korán židy, tedy vyznavače judaismu, za prasata a opice. Jak je možné, že v rámci knihy distribuované na území České republiky dovoleno vyznavačům islámu beztrestně urážet příslušníky jiného národa a zneužívat jejich náboženství? Nebo mi dovolte další příklad. Právo šaría je základ islámského právního systému. Šaría je právem všech islámských věřících, neboť v islámu nelze náboženství a právo odlišit a každý občan muslimského vyznání musí dodržovat islámské právo. Součástí tohoto práva šaría jsou normy společenského chování a morálka. V souladu s právem šaría neexistuje svoboda vyznání, neexistuje svoboda slova, neexistuje svoboda myšlení, neexistuje svoboda uměleckého projevu, neexistuje svoboda tisku, neexistuje rovnost mezi lidmi. Nemuslim není nikdy roven muslimovi. Spravedlnost je dvojí. Jedny zákony platí pro muslimské muže a jiné pak pro ženy a nemuslimy. Neexistují rovnocenná práva pro ženy. Ženy mohou být fyzicky trestány. Nemuslimové nemají právo nosit zbraně. Neexistuje demokracie, neboť demokracie znamená, že nemuslim je rovný muslimovi. Ústava státu je člověkem vytvořený dokument nevědomosti, proto musí být podřízen právu šaría. Všechny vlády musí následovat právo šaría na rozdíl od obecného práva platného ve většině zemí Evropy včetně právních norem platných v České republice. Právo šaría není výkladové právo a nesmí jako takové být měněno. Evropský soud pro lidská práva svým výnosem z roku 2001 rozhodl - cituji: Instituce zákonů šaría je neslučitelná se zásadami demokratické společnosti. Dámy a pánové, systém v České republice potírá kritiky ideologie, která není náboženstvím, ale světovládnou rasistickou ideologií, ale přitom by měl urychleně začít potírat její hlásání. Jak víte, již dvakrát jednal mandátový a imunitní výbor o mém vydání v souvislosti s mými pravdivými výroky o vyznavačích islámu. A nemyslete si, že se vás tento problém netýká, protože se to týká nás všech - politiků i nepolitiků. Vysvětluje to jeden trefný citát německého evangelického kněze z dob Hitlerova Německa. Cituji: Když přišli nacisté pro komunisty, mlčel jsem, protože jsem přece nebyl komunista. Když zavírali sociální demokraty, mlčel jsem, nebyl jsem přece sociální demokrat. Když přišli pro odboráře, mlčel jsem, nebyl jsem přece odborář. Dámy a pánové, úkolem této Sněmovny je hájit svobodu a demokracii a ta je nedělitelná. Buď platí pro všechny, nebo pro nikoho.
Takže prosím, abyste případně doslovné znění těchto pozměňovacích návrhů nastudovali v rámci tohoto sněmovního tisku.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající, vážený pane ministře. Já je nebudu tady opakovat. Výbor pro obranu pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky. Tolik ke zpravodajské zprávě.
Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášeného pana poslance Ivana Gabala. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Nakonec jsme se rozhodli i pod vlivem mezinárodní evropské komparace, kterou nám zpracoval Parlamentní institut, takový pozměňovací návrh připravit. Já se pak k němu přihlásím v podrobné rozpravě, ale přece jenom tady bych řekl pár slov na objasnění nebo výklad k vašemu zvážení. Mimochodem potom ta komparace zpracovaná Parlamentním institutem je součástí toho pozměňovacího návrhu, takže k podrobnějšímu studiu si ji můžete prohlédnout. Je to patrné jak v mezinárodním srovnání zejména, kde podle aktuální studie zmíněného Parlamentního institutu vyžaduje řada evropských zemí psychologický test. Finsko, Francie, Portugalsko, Rakousko, Lotyšsko, Litva, Slovinsko, Slovensko, Španělsko a ze všech nejdůrazněji a nejpravidelněji pak Stát Izrael. Psychologické vyšetření požadované pouze v ad hoc případech naopak může rizikovou situaci vyostřit. Za páté, povinnost prokázat psychologickou způsobilost držení zbraně u stávajících držitelů se kvůli právní jistotě navrhuje v přechodných ustanoveních uložit teprve v momentě uplynutí lhůty platnosti stávajícího zbrojního průkazu. Já se pak k tomu přihlásím. To také učiním v podrobné rozpravě. Děkuji.